Ale oni sami se ho mají vzdát.
Děkuji. Poté pan poslanec Kalousek. Poté s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Byl to hezký projev od kolegy Bendy, vážené paní kolegyně, páni kolegové.
S faktickou poznámkou prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Ač z dotčené frakce, tak myslím, že není pravda, že se nic neděje, protože minimálně od rána čtu vlevo, vpravo, na všech serverech, že je kritizována dohoda s Turečkem. Pardon - s Tureckem.
Vy jste ale kolegu Bendu neposlouchal. Ne že my budeme rozhodovat, my ostatní, jestli to může, nebo nemůže. Příště může kandidovat za hnutí ANO, a když bude zvolen, tak tady bude řádně zvolen za hnutí, s kterým oslovil své voliče. Na tom není nic špatného. Špatné je, když se takhle přebíhá mezi dvěma tábory. Myslím si, že to bylo demonstrativní ukázání, že pokud někdo utíká k ANO, tak je to dobře. Ale to jsou ty nové postupy. A je to zkušený politik.
Zastavme nekontrolovatelnou migraci a začněme budovat Evropskou unii jako společenství národních států. EU je pro nás především ekonomické společenství. V tomto smyslu očekávám od dnešní Evropské komise zejména dojednání a podepsání Transatlantické dohody o obchodu a investicích. To posílí Evropu a zvýší naši bezpečnost, kterou má zajišťovat NATO. Je naší povinností udělat všechny kroky pro zachování klidné Evropy pro všechny naše občany a především pro naše děti. To je náš prioritní úkol.
Dovolte mi nyní, abych se k jednotlivým bodům krátce vyjádřil. Kdyby totiž bylo pojmenováno, že tam, kam vstoupila noha amerického vojáka nebo vojáka evropského ve snaze exportovat demokracii a pojmenovat to ať už arabským jarem, barevnou revolucí či podobně, tam všude jsou problémy, a vezměme to od severní Afriky až po Ukrajinu. Podívejme se, jaká je situace v Iráku, a to musel odejít Saddám Husajn, ale vůbec si nemyslím, že to byl nějaký beránek. Jestli si, kolegyně a kolegové, vzpomenete, tak v počátku a řadu měsíců po počátku té migrační krize byla KSČM jediná, která tvrdila, že chybí v celé té záležitosti také řešení návratové politiky. To chybí dodnes! Protože kdyby skutečně takové řešení bylo, tak už se alespoň první kroky rozumně realizovaly v míře, která odpovídá rozměru toho problému. Z toho důvodu my odmítáme ona jednání, která zatím proběhla s Tureckem, jako jednání, která nejsou až úplně účinná. Zúčastnil jsem se v počátku té krize návštěvy v Turecku. Vím, jaká tam tehdy byla situace. Turci tehdy varovali před tím, co následně přišlo. No to je klasická salámová metoda, která jenom umožňuje, aby pořád, stále a stále další a další půlroky přicházely další a další žádosti o další a další navýšení. Jak tady bylo přede mnou řečeno, že to má jenom tři řešení: peníze, peníze, peníze. Ale to řešení zatím nevidíme. Bohužel jsme byli sami. I proto podporujeme i teď toto opatření.
Předpokládám, že se potom o nich bude hlasovat jednotlivě.
Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Eviduji zde několik žádostí s přednostním právem a také faktické poznámky. První faktickou poznámku má pan poslanec Chvojka, každopádně pana poslance zde nevidím, v tom případě první faktickou poznámku má pan poslanec Okamura. Prosím. Mám zde několik přednostních práv. První má přihlášku pan ministr financí Andrej Babiš, ale ten se dnes omlouvá.
Děkuji, pane předsedající. Začnu citátem od našeho mistra Karla Gotta, který přednesl před několika lety: "Jsem přesvědčen, že zvlášť v posledních stoletích nejde v oblasti politiky o žádné omyly lidí. Naopak, politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Stejné banky podporovaly toho, kdo rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Karel Gott navazuje v podstatě na více než sto let stará slova Nahuma Goldmanna, který v roce 1915 řekl: "Smysl a historické poslání naší doby lze shrnout do jedné věty. Jejím úkolem je stanovit nový řád a nově definovat úlohu lidstva. Stáří bude znakem nemoci. Dílo dokoná teprve vojenský duch." A teď se vrátím do současnosti. Kontakt s místními obyvateli ve mně však způsobil kulturní šok. Přiznávám, že individuální a politické svobody nebyly v Sýrii příliš rozvinuté, tento nedostatek ale vrchovatě vyvážilo harmonické soužití mnoha náboženských obcí a etnik či nulová zločinnost. Země nebyla zadlužena, nebyl tu žádný bezdomovec, naopak byly zde přijaty stovky tisíc uprchlíků z okolních zemí a bylo o ně postaráno stejně jako o zdejší občany. Každodenní život byl navíc ekonomicky úsporný, potraviny laciné, školy, univerzity a nemocnice byly zadarmo i pro nás cizince patřící k syrské mnišské komunitě, jak jsme sami zakusili."
Dostali jsme dohodu, kde budeme vždy tahat za kratší konec provazu a vždy budeme velmi lehce vydíratelní. Buďte si jistí, že prezident Erdogan nám dá svoji převahu pocítit. Už od prvního dne dohoda nefunguje, jak bylo domluveno. Globální čísla jsou ještě horší. Od začátku roku dorazilo z Turecka do Řecka 150 tisíc nelegálních imigrantů. V celém Řecku se jich dnes nachází přes 50 tisíc, z toho téměř 29 tisíc z nich je v severním Řecku, kde doufají v otevření makedonských hranic. Zbylých 100 tisíc je neznámo kde. Každým dnem přibývají noví imigranti a situace se nelepší. Přitom více než polovinu mají do Řecka vyslat unijní země a v Řecku ještě vůbec nikdo není. I kdyby byli tito úředníci již přijatí, musí se nejdřív vyškolit, což také zabere určitou dobu. Přitom bezvízový styk s Tureckem má být zaveden už za tři měsíce. Na stole tak leží podepsaná dohoda, která bude k ničemu, ale která nás už od července zavazuje spustit bezvízový styk. Neuvěřitelné mi taky přijde, že tato dohoda se vztahuje jen na řecké ostrovy a nevztahuje se na řeckou pevninu, která je velmi snadno dosažitelná z evropské části Turecka. Nebude tak muset ani dojít k zásadnímu posunu migračních tras. Většina bezpečnostních expertů varuje, že se migrační trasy maximálně upraví. Nelegální imigrace se ale nezastaví. Podle analytiků z Německa bude Německo i letos zavaleno nelegálními imigranty. I pokud by dohoda s Tureckem byla maximálně funkční, přišlo by do Německa letos mezi milionem až dvěma miliony imigrantů. Dohoda s Tureckem totiž neřeší konflikt v Sýrii, který bude pokračovat. Vedle Syřanů budou do Evropy proudit ale také Afghánci, Pákistánci a Afričané. Migranti budou využívat k cestám na starý kontinent trasy přes severní Afriku nebo Kavkaz a vše bude bohužel při starém. To je hlavní důvod, proč je třeba ochránit co nejdříve české hranice. Nejpozdější datum je přitom termín bezvízového styku s Tureckem, který má platit od letošního července. Proto navrhujeme, aby Sněmovna vyzvala českou vládu, aby nejpozději od července 2016 společně se zavedením bezvízového styku s Tureckem začala chránit naše hranice.
Prosím, pane poslanče, vašich deset plus deset minut.
To je základní premisa, z níž bychom měli vycházet. V praxi to znamená, že bychom neměli napomáhat a dovolovat vytváření muslimských migrantských ghett. Naše diplomacie musí také usilovat o jediné funkční řešení, tedy o neprodyšné uzavření evropských a českých hranic pro nelegální migranty, a to bez ohledu na Turecko. Turecko je samo jedním z těch, kdo tento problém způsobil, a místo ústupků je třeba ho donutit, aby začalo nést následky a náklady agrese vůči Sýrii a Kurdistánu. I když se s tím nikdy nesmířím, tak pojďme alespoň diskutovat o tom, jak hrozící dopady na maximum snížit. Na základě rozhodnutí vlády Česká republika přijme během následujícího roku přes 3 tisíce nezákonných imigrantů, proto je v prvé řadě třeba, aby vláda měla vyřešeno, kam je umístí. Pan premiér Sobotka a jeho vláda je má v úmyslu primárně ubytovat v Havířově a v Kostelci nad Orlicí. To není žádné řešení, ale viditelné šílenství. Stačila krátká zkušenost, a dnes tam jsou nejen demonstrace proti migrantům, ale roste počet útoků na ubytovny s migranty. Důvod je zcela jasný. Drtivou část migrantů bude velmi těžké jakkoli integrovat a je téměř nemožné je zaměstnat. I kdyby byla pravda, což víme, že není, že k nám proudí samí arabští lékaři či inženýři, pak je nemožné, aby takový lékař pracoval v české nemocnici, protože prostě v prvé řadě neumí jazyk. To s těmi inženýry a lékaři byla jedna z mnoha velkých loňských lží českých médií a politiků, kterými společně obelhávali veřejnost. Naopak migranti strávili dětství mnohdy s kalašnikovem, a pokud měli medvídka, učili se mu řezat hlavu. Nikdo z nich nemá evropské pracovní návyky. Dovolte několik aktuálních faktů. Průzkum politického magazínu Report Mainz ukázal, že do Německa v loňském roce sice dorazil přes milion lidí, ale práci dostaly přibližně jen dvě stovky z nich. Největší telekomunikační společnost v Německu Deutsche Telekom sice dostala 350 žádostí o stáž, na kterou přijímali 100 lidí, z migrantů však vybrali jen 35, pokračuje analýza.
Jestli je tomu tak, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Děkuji jak paní ministryni, tak panu zpravodaji. Tímto bodem jsme se naposledy zabývali v pátek 12. února letošního roku na 39. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Táži se pana premiéra, zda chce vystoupit.
Děkuji. Přesně v tomto duchu jsme pak přistoupili k druhému tématu našeho pražského setkání, kterým byla právě otázka řešení migrační krize. Shodli jsme se na tom, že je potřeba uzavřít balkánskou trasu. Přizvali jsme proto k této debatě prezidenta Makedonské republiky a také předsedu vlády Bulharské republiky, kteří nakonec naše záměry potvrdili a podpořili. Součástí naší pozice bylo i to, že akční plán mezi Evropskou unií a Tureckem musí být jednoznačně uveden v život a musí být naplňován. Šlo nám o to přinést našim státům a také Evropě naprosto konkrétní výsledky. Evropská komise si nakonec osvojila do značné míry naše zásady přístupu k řešení migrační krize. Nejprve 7. března proběhl summit Evropská unie - Turecko. Zde byly dohodnuty konkrétní kroky, zejména to, že Turecko bude přebírat zpět nelegální migranty z Řecka, tedy z nejbližší evropské země, kde jich dnes jsou desítky tisíc. Ale došlo také ke shodě ve věci uzavření balkánské trasy, a tím jsme docílili odpovědi Evropské unie, kde jsme řekli "jsme schopni účinně chránit vlastní hranice". Dohodou o navracení do Turecka chceme rozbít převaděčské sítě, protože cesta do Evropy s perspektivou vrácení zpět do Turecka ztratí smysl. Druhou klíčovou složkou dohody je uzavření balkánské trasy. Chci zdůraznit, že uzavření balkánské trasy znamená především návrat k pravidlům, návrat k dodržování zásad schengenského prostoru v této oblasti. To znamená, že přes hranice v těchto státech nesmějí procházet ti, kteří nesplňují podmínky žadatele o azyl nebo o azyl nechtějí požádat. Důsledné dodržení tohoto principu vedlo k tomu, že výrazně poklesly počty těch, kteří se přes balkánskou trasu nyní dostávají do dalších evropských zemí. Ze stovek lidí, kteří nelegálně překračovali hranice v oblasti západního Balkánu, se během několika dní staly desítky a jednotky osob. To znamená, že návrat k pravidlům a jejich kontrola vyslaly vůči nelegálním migrantům odstrašující signál. Uzavření balkánské trasy znamená jednoznačně evropské NE dosavadnímu chaosu a dosavadním snahám obchodníků s lidmi. Budeme v podpoře zemí západního Balkánu pokračovat. Aktuálně usilujeme o to, aby tyto státy měly přístup k relevantním informacím ve věci migrace, které sdílíme v Evropské unii. Výsledky summitu Evropské unie s Tureckem byly potvrzeny na Evropské radě, která skončila minulý týden v pátek. Od neděle by tedy mělo probíhat vracení všech osob, které se do Evropy dostaly nelegálně z Turecka přes Egejské moře, zpět. Připomínám, že se jedná v poslední době o nejčastější způsob, jakým běženci vstupují do Evropy. To nyní skončí. Za každou navrácenou osobu, která přišla do Evropy cestou z Turecka po Egejském moři, a půjde o osobu ze Sýrie, přijmeme v rámci dohodnutého přesídlovacího mechanismu z Turecka jednoho syrského uprchlíka, který splňuje kritéria pro statut válečného běžence.
Nevěřím tomu, že tak robustní systém, jako je sport, je možné drobnými krůčky vylepšovat. Ale tady přece o financování sportu zatím nebyla řeč. My jsme nestanovili pravidla pro financování. My chceme jenom evidenci. My nemluvíme o pravidlech. Od roku 2011 se snažím prosadit to, co se vžilo v mediální zkratce jako třetí hodina tělocviku. Jedná se o to, že chceme navýšit čas, kdy budou děti věnovat pohybovým aktivitám, a to v rámci školy. Ta třetí hodina měla znamenat také to, že se změní koncepce tělesné výchovy. V současné době probíhá ověřovací pilotní projekt. Takže já stále chovám naději, že to není myšlenka, která zapadne. Myslím, že nehrajeme o nic méně než o konkurenceschopnost České republiky. Pokud nebudeme mít přiměřeně zdravou populaci, co jiného chcete tvořit, co jiného chcete pro mladé lidi připravit, co jim chcete nabídnout? Doufám, že to nedopadne tak jako s naším námětem na zdravou výživu pro děti, které se ujal pan ex ministr Chládek. Byli jsme tomu rádi. Nedopadlo to úplně šťastně, protože naším záměrem bylo dělat osvětu, mířit na rodiče dětí, především matky, které rozhodují o tom, co se v rodině jí, a skončilo to karikaturou toho, co jsme chtěli, a to pamlskovou vyhláškou, která zakazuje potraviny a sladkosti ve školách. Chci tím říct, že jsem velmi rozpačitá z této novely, a pokud se tady bavíme o tom, že se mění pravidla financování, tak je to velký omyl. Tady o pravidlech pro financování zatím nebyla vůbec řeč. To neznamená, že smysluplné pozměňující návrhy ve třetím čtení nepodpoříme.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jako další je přihlášený pan poslanec Hovorka. Připraví se pan poslanec Pojezný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem si potom prostudoval kontrolní závěr NKÚ 1404 Peněžní prostředky státu na všeobecnou sportovní činnost. Doporučuji všem poslancům si tento kontrolní závěr prostudovat, protože tam najdeme možná odpovědi na otázku, jak by se mělo změnit rozdělování prostředků na sport. Je to skutečně tristní čtení. To podle mě žádný rejstřík nevyřeší.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tady bohužel ta kontrola z roku 2011 až 2013 dopadla tak žalostně, že jasně uvádí, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zcela zásadně selhalo jako garant v oblasti sportu. Toto pak přerozdělí Ministerstvo školství, mládeže. A je tím pádem zcela pochopitelné, že je nutné zvýšit důraz na strategické řízení sportu, efektivitu a samozřejmě i transparentnost poskytnuté finanční podpory. To je nakonec i cílem novely zákona, jak uvedla posledně paní ministryně.
Neprojednáváme mandát, ale nějaký komentář k mandátu. Není to dobře. Závěry, ke kterým Evropská rada dospěla, musíme hodnotit s rezervovaným optimismem a hlavně realisticky, protože ta dohoda není ani samospasitelná, ani to není řešení migrační krize, i když to někteří politikové tak svému domácímu publiku prodávají. Když se podíváme na data, která zveřejňuje třeba vysoký komisař pro uprchlíky, tak jasně vidíme, že migrační příliv stále zesiluje. Podle aktuálních dat přišlo od začátku ledna do 19. března tzv. středomořskou cestou 147 tisíc uprchlíků, přičemž naprostá většina přišla přes řeckou hranici, kam dorazilo 146 tisíc migrantů. Když si to srovnáte s rokem 2015, tak zjistíte, že za tu dobu na řeckou hranici dorazilo 12 tisíc uprchlíků. Jde především o onen mechanismus jeden za jednoho - za každého vráceného uprchlíka z řeckých ostrovů bude z Turecka přemístěn jeden Syřan a návrh počítá s celkovým počtem 72 tisíc lidí. Pan premiér říká, že z tohoto ujednání neplynou žádné nové závazky a vše bude probíhat podle ujednaných kvót. Ano, ta dohoda říká, že Syřané budou vraceni jako náhrada za dosud nevyčerpané počty přesídlených - ale jenom pro informaci bych k tomu dodal, že z toho ambiciózního počtu 160 tisíc bylo k minulému týdnu přemístěno 937 uprchlíků. V tom problém není. Problém je v tom, že dohoda s Tureckem uvádí, že členské státy vítají záměr Komise pozměnit již platné rozhodnutí o relokačních kvótách v případě, kdy budeme blízko dosažení stropu oněch 72 tisíc uprchlíků, a to de facto znamená, že vláda podepsala bianko šek na další kvóty odkudkoliv a kdykoliv. Jsme tedy svědky toho, že díky nedůslednému postoji české vlády se migrační kvóty staly trvalým fenoménem evropské politiky, se kterým se pracuje a se kterým se, jak vidíte, počítá i do budoucna. Pašerácké gangy budou hledat samozřejmě jiné cesty do Evropy. To koneckonců uznává i sama Evropská rada, která prohlašuje, že je mimořádně obezřetná, pokud jde o nové možné trasy nelegálních migrantů. Já se tedy pana premiéra ptám, jak bude reagovat na změny migračních cest a jaký mohou mít přímý dopad na Českou republiku. Dále bych se chtěl zeptat na otázku, která zde už částečně zazněla, a to je na otázku liberalizace víz s Tureckem. Evropská rada ve svých závěrech dále vyjadřuje potěšení nad pokrokem, kterého bylo dosaženo v práci na návrhu týkajícím se evropské pohraniční a pobřežní stráže, jenž by měl být co nejrychleji přijat. Já se ptám pana premiéra, jaký vláda zastávala postoj ve věci možnosti zásahu této pohraniční a pobřežní stráže na území členského státu i bez jeho svolení a zda je tato kompetence stále součástí připravované dohody. A dále závěry Evropské rady obsahují prohlášení, že bude pokračovat práce na budoucí struktuře migrační politiky, včetně dublinského nařízení. O těchto věcech zde, dámy a pánové, musíme mluvit! Nemůžeme se té debatě vyhýbat, jak to dosud vládní koalice dělá. Tyto otázky tady musejí být panem premiérem zodpovězeny, poslancům a veřejnosti. Já v této souvislosti ještě jednou žádám a vyzývám vládu, aby respektovala usnesení Poslanecké sněmovny a pravidelně informovala Poslaneckou sněmovnu o postojích, které bude český premiér a česká vláda zastávat při jednání v evropských orgánech. Ne až potom, ale předtím, protože jde o to, abychom se tady dohodli na tom, co Česká republika bude chtít prosadit v rámci evropských orgánů ve věci migrační krize.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Je mi nesmírně líto, že na úvod své řeči musím říct, že diskutujeme a setkáváme se v Poslanecké sněmovně na toto téma v době, která je velmi tragická pro celou Evropu, v době, kdy přicházejí o život obyvatelé Evropy, v době, kdy Evropa otevřela náruč, ukázala svoji lepší tvář, aby její obyvatelé byli nakonec zabíjeni. Proč k tomu mohlo dojít? Příčinou jsou nepochybně události na Blízkém východě a zejména syrský konflikt. Ještě nedávno nejstabilnější a nejbezpečnější země této oblasti, Sýrie, kde žila vedle sebe různá etnika, se zhroutila do nevídané občanské války. Dnes prchají Syřané.
Kdo je proti? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby vypsala referendum o imigračních kvótách.